Takže my budeme mít řadové, ti budou OK, ale všichni, kdo mají nějaké manažerské vedení, tak budou přesoutěžováni. Kdo máte jakoukoliv zkušenost s úřadem, když tam nastoupíte, starosta, místostarosta, ministr, to je úplně jedno, tak si přece nejvíce vážíte těch, kdo mají nějakou historickou zkušenost, kdo vám, ten úředník, může říct, jak to tady probíhalo v letech těch a těch. Pokud to schválíme, tak jak je to dnes, tak jak to máme na stole, jak se chystáte přehlasovat to veto, tak je to opravdu jenom a jenom rychlá cesta k tomu, jak dostat své kamarády na rezorty.
Děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí paní zpravodajka Ožanová.
Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, hned na úvod - s veškerými výhradami pana prezidenta souhlasím. Použití veta bylo zcela oprávněné a zákon by v této podobě neměl být schválen. Já na rozdíl od kolegů, kteří mluvili přede mnou, se budu zabývat trošku jinými otázkami a rozdělila bych svůj projev do čtyř kapitol. Jak je u mě zvykem, trošku stručněji. K jedničce, k rychlosti. Samotný průběh byl zcela nezvyklý. Na tuto Sněmovnu mimo legislativní stav nouze to bylo excelentně rychle. Promiňte, v této Sněmovně, pokud není legislativní stav nouze, takovou situaci neznám, takže místo legislativního stavu nouze to byla asi trafiková nouze. Zajímavý je bod dvě - Senát. Dva výbory Senátu řekly, že se to má vrátit. Jednalo se o výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a ústavně-právní výbor. Změny se týkaly nahrazení původního názvosloví funkcí novým názvoslovím, čímž jednoznačně určovaly a konkretizovaly pravomoci příslušných osob. K čemu jsou, když tam jsou zcela zjevné chyby, a přesto zákon nevrátí Senát? Domnívám se, že kontrolní mechanismus zcela selhal. Já jsem o tom mluvila i v třetím čtení, dovolím si to trošku připomenout. Ptáte se, zda to souvisí s tímto tiskem? Zákon o státní službě taxativně stanoví případy skončení služebního poměru. Mezi ty řadí dosažení věkového limitu 70 let, kdy služební poměr skončí automaticky ze zákona. Jak to říci? Obecně je v povědomí, že se tato novela týká pouze ministerstev, což je velký omyl.
To je hnus teda, to je šílený! To je šílený, to jsem v životě neviděl, takovouhle aroganci, takovouhle přehlíživost. Vy nemáte špetku empatie. To je opravdu otřesný, kdo tady zastupuje Českou republiku, kdo vůbec tady zastupuje Poslaneckou sněmovnu.
Byť je to zajímavé, zvláštní, ale měl.
Tak ta je dobrá, ta vaše vsuvka. Protože já si myslím, že kdo si toto poslechne... Ne že nemůžete. S přednostním právem se můžete hned přihlásit a budete pátá v pořadí. Na Primě jste řekla tuhle, že vláda tady není pro lidi a tak dále. No hrůza, hrůza, hrůza. Místo abyste to vyřešili. My tam navrhneme mimořádný bod ohledně řešení energií, protože ta situace je opravdu neúnosná v České republice. Protože taková vláda, která není schopna vyřešit drahé energie a skutečně uvádí doslova už miliony občanů do neřešitelných situací, tak přece taková vláda musí podat demisi. To přece není normální.
Paní předsedkyně, prosím, vaše dvě minuty.
Tak ten klasický teatrální výstup tady máme za sebou. Je to taková už klasika při každé schůzi. Nicméně prostřednictvím předsedajícího já se, pane Okamuro, omezím jenom na fakta, což vám dělá běžně problém. Takže fakta k té reportáži. Co mi sdělila prostřednictvím mého spolupracovníka televize Prima? Že tato paní již právě díky pomoci neziskové organizace řeší tu situaci. Představte si, že tady vždycky tací byli, jsou a asi i vždycky budou, kteří prostě potřebují pomoc sociálního systému. Od toho tady ten sociální systém je a tato paní právě díky němu již má uhrazený i ten nedoplatek. Tato paní i díky němu bude mít možná další pomoc od státu. O tom se teprve s ní jedná. Tak jenom abychom si tady říkali ta fakta. Zjistila jsem, že holt bohužel televize uvedla jenom půlku toho příběhu a nikoliv už ten celek, což už si o tom můžeme udělat obrázek každý sám.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Prosím, vaše dvě minuty.
Kde je systémovost? Kde je nějaká systémová pomoc?
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi krátce se vyjádřit k tomuto sněmovnímu tisku 163 za poslanecký klub SPD. Nebyl nijak jako celek revidován. Doba se za ta léta změnila a některá ustanovení tohoto zákona jsou opravdu zastaralá, neodpovídají technickému pokroku a rozvoji informačních technologií v této oblasti. Ve zmocňovacích ustanoveních není dostatečně upraveno zmocnění pro Český úřad zeměměřický a katastrální k provedení právní úpravy o poskytování zeměměřických výdajů veřejnosti vyhláškou. Český úřad zeměměřický a katastrální tak nemůže operativně reagovat obecně závazným právním předpisem na nové možnosti poskytování těchto údajů, které se s rozvojem technologií poměrně rychle vyvíjejí. Navrhovaná právní úprava vychází z provedené revize jednotlivých ustanovení dosavadního zákona o zeměměřictví. Touto novelou tak dojde i k odbourání finanční i administrativní zátěže podnikatelů při získávání geoprostorových informací.
Ještě načtu došlou omluvu. Opět pro pořádek požádám, zda je zájem o závěrečná slova? Rozhlížím se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy? Opět pro pořádek - je zájem o závěrečná slova? Děkuji panu vicepremiérovi i panu zpravodaji.
Děkuji za slovo.
Než přijde k řečnickému pultíku, načtu jednu omluvu. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dobrý večer, podvečer. Stanovisko hnutí SPD k oběma věcným a obsahovým částem návrhu tohoto usnesení, jak už naznačil můj předřečník kolega Vích, je negativní, odmítavé. Považujeme obecně výcvik našich vojáků formou účasti v misích za důležitý, ale neměl by být v rámci činnosti naší armády dominantní, na úkor zajištění jejího základního úkolu, což je obrana území a obyvatel České republiky. Problematická je dále i samotná účast příslušníků naší armády a cizích ozbrojených sil vůbec v některých státech a regionech. Ten region znám. Důsledkem irácké operace je i dlouholetá masová ilegální migrace do Evropy. My v SPD se o to stále snažíme a jsme v tom konzistentní. Chceme prostě, aby válečné zločiny byly potrestány bez ohledu na to, kdo je spáchal. Stejně tak jsme proti tomu, aby se na našem území a za peníze českých daňových poplatníků cvičili příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny anebo jakýchkoliv jiných států. Popravdě řečeno, já osobně nechápu, pakliže chceme cvičit ukrajinskou armádu, proč je nemůžeme cvičit v Haliči nebo na nějakém jiném vojenském prostoru na Ukrajině za jejich peníze. Takže není prioritou naší armády cvičit cizí armády zde na našem území. Vůbec ne v době, kdy astronomicky roste státní dluh a kdy je třeba veřejné výdaje směřovat na pomoc našim extrémně ohroženým rodinám a firmám. A paradoxní je, že podle oficiálních informací z minulého týdne většinu z těchto převaděčů tvoří právě Ukrajinci. Vážení kolegové, vážené kolegyně, tento návrh my opravdu nepodpoříme.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já chci reagovat na výstup pana kolegy Vícha, který zmínil, že není v našem zájmu, v zájmu České republiky, podporovat Ukrajinu a ukrajinské občany, například i tedy prostřednictvím podpory tohoto, které je v souvislosti s tímto tiskem. Ve chvíli, kdy už 280 dnů trvá barbarská, agresivní a nevybíravá válka na Ukrajině prostřednictvím Ruské federace, která má za cíl ztratit suverenitu Ukrajiny jako takové a kdy už několik týdnů probíhá ostřelování kritické infrastruktury Ukrajiny včetně civilních cílů, kdy dopadají rakety na školy, školky, náměstí a další civilní cíle jako bytové domy, tak je v našem zájmu a v zájmu České republiky pomoct této napadené zemi, aby mezi ten výčet těch zemí, které jsem tady zmínil, tak třeba v roce 2032 nepřibyla i Česká republika.
Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Dodneška má Československá republika a Česká republika v Izraeli velký zvuk a právě díky tomu, že jsme umožnili, aby se na našem území cvičili vojáci budoucího Státu Izrael, který následně byl napaden svými arabskými kolegy. A dodneška je obrovská podpora české veřejnosti právě tomuto státu. Měli bychom být na to hrdi a měli bychom si tuto etapu připomínat, stejně tak jako bychom měli umožnit výcvik i vojáků Ukrajiny, která je napadena.
Samozřejmě SPD s tím zásadně nesouhlasí, a jak jsem říkal, my budeme hlasovat proti. A souhlasíme s tím, že i prezident republiky dal na tento zákon veto. Jak jsem říkal, tak návrh mimo jiné ruší právě ty pozice odborných náměstků. No, ten tlak se teď zvýšil právě po komunálních volbách. Protože jak víme, tak v prvé řadě Piráti a hnutí STAN neuspělo v komunálních volbách. No a samozřejmě zvláště u Pirátů klesl počet uvolněných funkcí. Neboli pro občany stručně řečeno, přišli političtí straníci vládní pětikoalice, přišli o placené funkce ve státní správě. Samozřejmě propad zaznamenala i TOP 09 a v podstatě všechny strany vládní pětikoalice mají propad v počtu zastupitelů. Což si myslím, že je opravdu velmi zrůdný model. No, tak to se skutečně - plus řidič, plus sekretariát - takže my se skutečně pohybujeme tímto návrhem zákona, který si Fialova vládní pětikoalice tady protlačuje, tak se pohybujeme ve stovkách milionů korun ročně. Přitom rozpočet je kvůli vaší vládě zadlužený. To máte skoro 400 miliard, jste to dali do minusu v letošním roce. Prostě to je úplně nepřijatelný návrh. To je úplně nepřijatelný návrh a já už nevím, jak to tady mámám vládní pětikoalici vysvětlit. Ale u vás je to, jako když hrách na zeď hází. To znamená, proto, aby byly peníze pro ty vaše politické trafikanty, tak chcete plošně potrestat občany a zvýšit daně, snížit důchody, snížit slevy na jízdném, omezit podporu stavebního spoření. To je také nepřijatelný návrh pro nás. To je neskutečná arogance! Já se stydím za to, že je tady takováhle předsedkyně Sněmovny. To je nevídané, ta vaše arogance, opravdu. Také to má oprávněné ohlasy na sociálních sítích, když jsem to viděl. Ostatně jenom na mých sociálních sítích je to ve statisících, když jsem to viděl. Takže - a ty komentáře, měla byste si je přečíst, abyste se začala chovat normálně, paní předsedkyně.
Lhůta pro projednání výbory byla určena 30 dní.
Prosím.
Děkuji za slovo. Je tak upravován určitý výsek spolupráce orgánů České republiky s úřadem OLAF. Výsledky kontrolní činnosti úřadu OLAF u příjemců dotací mají pouze doporučující charakter. Výstupem tedy není žádný právní akt, který by přímo zasáhl do práv a povinností kontrolované osoby, ani žádné opatření, které by musel další příslušný orgán přijmout a začít se jím řídit.
Také děkuji, a ještě jednou se tedy táži, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Opět pro pořádek: je zájem o závěrečná slova? A já zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se pan předseda Marek Výborný.
Jenom formální návrh. Takže můj návrh zní: na zkrácení lhůty na 13 dní.
Není tomu tak, takže podrobnou rozpravu končím. Pro pořádek se optám - zájem o závěrečná slova, pan ministr, pan zpravodaj? Zájem o závěrečné slovo, předpokládám, není, a my tedy můžeme přistoupit k hlasování návrhu na zkrácení lhůty pro třetí člení, a to na 13 dní. Navrhl to pan předseda Marek Benda. Pan ministr Vít Rakušan se od 18.30 do 19.30 omlouvá z pracovních důvodů. Odhlásím všechny. Zahajují hlasování. Kdo je pro toto zkrácení lhůty? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím tímto i tento bod. A opět z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, ujměte se slova. Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím.
Lhůta pro projednání výbory byla určena na 30 dní. Žádné pozměňovací návrhy nebyly doručeny.
Také děkuji a nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které vnímám přihlášeného pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům je souborem novel těchto zákonů. Jedná se o tři zákony.
Ještě jedna poznámka. Rovněž vítám zahrnutí mandátu pro působení ve výcvikové misi v Iráku, které je opět důležité z hlediska našich aliančních závazků. A to chci zdůraznit. Ten materiál je zkrátka zcela v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky, Evropské unie a NATO. A to chci vyzdvihnout. A protože prosazujeme odpovědný přístup k obraně i k našim spojencům, tak v tomto záměru jsme jednoznačně pro.
Nyní vidím faktickou poznámku pana poslance Staňka, ale nevidím ho v sále. Načtu ještě tři omluvy, než se vrátíme do obecné rozpravy. Pan poslanec Havel Matěj Ondřej z pracovních důvodů od 17 hodin se omlouvá. Pan poslanec Hrnčíř se omlouvá od 17 hodin ze zdravotních důvodů. Hlásí se pan poslanec Radovan Vích.
Díky, mně ty dvě minuty stačí. Já jsem poslouchal pečlivě paní ministryni. Ta slova byla zvláštní, taková, jako kdybych už je někdy slyšel, už to tady někdy bylo, takové ty pobyty těch vojsk a tak dále. Víte, vy si berete do úst Srbsko. Nebylo to vyhlášení války. To je velmi podobné tomu, co se děje dneska na Ukrajině. To vás nenapadlo. Potom z jakéhosi rozhodnutí vznikl jakýsi stát Kosovo, jako bychom my severní Čechy vrátili Němcům a řekli, že tam budou zase Sudety. Vy jste totiž strašní pokrytci. Promiňte mi to, že budu takhle upřímný, ale mně to prostě nedá.
Já bych chtěl jenom krátce zareagovat. Nebo aspoň to tak tvrdí, schovává se za to. Takže vlastně každý, kdo si teď bude brát zpátky své území, tak to je v pořádku. A Srbsko s Kosovem můžou válčit, protože si chtějí přebírat svoje území.
A říkali tomu operace. Myslím, že dokonce tomu říkali chvíli i Milosrdný anděl. Úplně byli pošahaní a bombardovali lidi. Házeli grafitové bomby, aby vyzkratovali elektrárny, na stolech chirurgie zůstávali lidi, ale to vám tehdy bylo jedno. Na základě toho vznikla situace, že tomu Srbsku bylo uloupeno území v rozporu s mezinárodním právem, a vznikl jakýsi stát v roce 2008, kvazi stát Kosovo, který dodneška není přijat ani do OSN. A řada států světa ho neuznává. A vy prostě říkáte, že to je padlé na hlavu. Prostě jste porušili mezinárodní právo a teď jsme svědky porušování dalšího mezinárodního práva. Jistě že to je porušování mezinárodního práva.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku ze strany poslance Žáčka.
Děkuju za slovo. A teď to říkám bez jakkoliv emocí, bez jakýchkoliv konotací. Děkuji.
Ano, děkuji.
Děkuju, očekával jsem tuhle poznámku a je velice správná. Pan kolega Žáček má pravdu a fakticky se to naprosto shoduje s tím, co řekl. A byla to vláda Miloše Zemana. Toho Miloše Zemana, který teď sedí na Hradě a za ty věci se omluvil. Mýlit se je lidské. Já jsem tehdy nelenil, byl jsem člen sociální demokracie a vzal jsem x poslanců a senátorů a jeli jsme do Bělehradu vyjádřit solidaritu, a že ne všichni se na tu věc díváme tak, jak díváme.